To je v zásadě vše, co k tomuto návrhu mohu říci. Platí, že pokud nebude přijata poslanecká novela, je vláda ochotna, je Ministerstvo školství ochotno zabývat se řešením tohoto případu a tohoto problému v rámci vládního návrhu zákona o vysokých školách.
Děkuji panu předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Při projednávaní dané problematiku ve výboru zkráceně řečeno školském byli i novináři a následně někteří publikovali své dojmy. Opakovaně se setkáváme se zamítací mašinérií vládních poslanců většinou se zdůvodněním, že navrhovaný zákon či novela připravená poslanci opozičními jsou nesystémové. Říká se v těchto textech: Návrh zákona přitom prošel do druhého čtení s tím, že ho podpořil i ministr školství Marcel Chládek. Sociální demokraté z České strany sociálně demokratické se tedy ztotožňují spíše se slovy Jiřího Zlatušky, hnutí ANO, předsedy školského výboru, podle kterého sociální stipendium nezapadá do vysokoškolského zákona. A konečně postřeh přítomných novinářů - a mimo oficiální záznam prý od něho, rozumí se od předsedy výboru, zaznělo, že tento zákon by zvýšil oblibu KSČM, s čímž prý on zásadně nemůže souhlasit. Že by tedy ještě důležitější než rozpočtová zodpovědnost bylo to, kdo zákon předkládá? Ne, tomu se mně opravdu nechtělo věřit, ale můj přístup se výrazně posunul poté, kdy jsem si přečetl tento text: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, napsal v květnu loňského roku emeritní rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška, dlouhodobě selhává v systému podpory studia pro studenty z rodin z nižších příjmových skupin. Uvedl také, že podprůměrné příjmy se týkají více než 60 % práceschopného obyvatelstva. Jiří Zlatuška ostře kritizoval reformu terciárního vzdělávání, kdy někteří řešitelé pro sebe odnášeli částky převyšující 1 mil. korun ročně, nicméně použitelný model nevypracovali. Stávající vláda, uvedl tehdy Jiří Zlatuška na adresu Nečasova kabinetu, má přípravu zákona o finanční pomoci studentům ve svém programovém prohlášení. Ve chvíli, kdy jsme přišli s jasným náznakem, i sociálně demokratičtí poslanci ve zmíněném výboru hlasovali proti. Za těch okolností musím konstatovat a požádat vás, abyste přijali nesouhlasné stanovisko.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi a nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Poslanecká sněmovna tedy nevyžaduje změnu odpovědi předsedy vlády Bohuslava Sobotky na tuto interpelaci.
Neustálé vracení se k tomuto zákonu, který byl přijat, podle kterého byla uzavřena smlouva, podle které se dále postupuje, neustálé se vracení k tomuto zákonu pouze jitří spory a bolesti ve společnosti a toto jitření nepřinese nic dobrého.
Prvním pevně zařazeným bodem je bod číslo Dne 20. června tohoto roku Poslanecká sněmovna souhlasila s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám k projednání v opakovaném druhém čtení návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách. Tento zákon má za cíl zejména uvést zmiňované zákony do souladu.
Děkuji.
Za druhé doporučuje
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou, do které avizoval přihlášku pan poslanec Hovorka.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zdali chtějí závěrečné slovo - pan ministr.
Ano, přišlo nesouhlasné stanovisko z Českého telekomunikačního úřadu, které upozorňuje na určitá rizika případného infringementu ze strany Evropské unie. Oproti tomu stojí názor hospodářského výboru a mého úřadu, který je opačný. Do třetího čtení to vyjasníme a sdělím závěrečné stanovisko.
Děkuji panu ministrovi. Dalším pevně zařazeným bodem je bod číslo Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Černoch se svou faktickou poznámkou, poté pan poslanec Volný a poté pan poslanec Janulík.
Ona to není až tak úplně pravda, protože když si člověk představí, že je nějaká většina, která přijde s návrhem a ví dopředu, že ten návrh projde, protože prostě ta většina je, tak nemusí vystupovat vůbec. Druhá věc. Neustále se tady mluví o efektivitě. Je mi to opravdu jedno, protože tu práci beru vážně. Ale pokud se něco dohodne a s něčím člověk počítá, tak aspoň trošku by to mělo být dodrženo.
Děkuji.
Pane předsedající, vážení kolegové, já bych chtěl jenom trošičku shrnout tuto diskusi. Jako koaliční partner mě velice překvapil. Takže to si myslím, že dobře nebylo. Vkládá nám do úst, že jsme tady řekli, že někdo je balík, kterej tady jenom sedí. Toto nám vadí, toto nám trochu schází. A jsme si vědomi ceny našeho, ale i vašeho času.
Nyní pan poslanec Janulík, poté pan poslanec Koskuba, poté paní poslankyně Havlová.
Děkuji, pane předsedající. Já využívám faktické poznámky k tomu, abych reagoval na vystoupení kolegy Nykla, kterého jsem si oblíbil, se kterým jsme se seznámili. Já chápu, že jako nováček z toho tady musí být vykulen. Já se omlouvám, já se za to zase stydím! To znamená, nejsme o nic lepší. Pojďme to kultivovat diskusí. A k tomu, co zde Igor třeba řekl o Ukrajině. A víte, co je divné? A kde on ho jinde má říct než zde za tímto pultíkem?
Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pánové a dámy, budu mluvit teď převážně k pánům. Mám dvě věci. Vezměte si z nás příklad! Už jste někdo slyšel, že bychom se tu navzájem napadaly? My se mezi sebou alespoň respektujeme a to neznamená, že když mezi sebou nesouhlasíme, že se tady navzájem napadáme. A taky si nepamatuju, že by některá z poslankyň tady mluvila více než deset minut.
Za poslance může, pár slov teda. Tak nejdřív na okraj pro pana poslance Chalupu. Zrovna projednáváme zákon. Já vím, že vám to připadá že ne, ale projednáváme zákon. To, po čem jsme ráno volali, se děje. A že tu není vláda, to je v pořádku, protože to je jediný zákon, který by neměl být vládní! A já bych poprosil pana kolegu Volného prostřednictvím pana místopředsedy. Když už mluví o těch obstrukcích a těch knihách, kdo je četl - aby byl konkrétní. A když tak řekněte: Pan Kalousek 18. října četl 66 minut knihu. Tak nemaťte lidi! Tak to prostě není. Nic víc k tomu. Mnozí z vás to dneska řekli. Tak já říkám: Rozdělujte a rozlišujete i mezi opozičními politiky a opozičními stranami. Taky nejsme v jednom pytli. Každý z nás je nějaký.
Máte slovo.
Já se chci vyjádřit k panu Chalupovi, když mluvil tady o estrádě. Já se přiznám, že jsem mu tiše záviděl. A už to bylo opakované. Chudák pan ministr Herman, jinak bývá zvykem, že by tady měli sedět... pardon, omlouvám se panu ministru Brabcovi. Shodou okolností jednomu z nejpracovitějších v této vládě. A Chovanec v davu.
Nyní zde mám dvě faktické poznámky. S první přichází pan poslanec Vyzula a s druhou pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já jen krátce k tomu. To, co navrhoval pan poslanec Hovorka, je záležitost, kterou se budeme muset zabývat. Je to velmi vážná věc tzv. vertikálního řetězení, kdy pojišťovna má úzké smluvní vztahy, ať je to zdravotnické zařízení, anebo lékárna. To jsou třeba ty peníze na poplatky, a nejenom v tom. Bohužel se domnívám, že debata bude mnohem širší než při zrušování regulačních poplatků.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Hovorku.
Takže z toho pohledu si myslím, že to není katastrofa. A ještě k panu kolegovi Stanjurovi, prostřednictvím paní předsedající.
Pan navrhovatel?
Děkuji za slovo. Byla to až na jedno malé extempore diskuse velmi korektní, seriózní, ten problém řešící.
Tudíž teď se budeme zabývat návrhem paní poslankyně Černochové a pana poslance Svobody na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Tudíž se budeme zabývat podrobnou rozpravou, kterou tímto zahajuji. Prosím paní poslankyni k mikrofonu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Děkuji.
Děkuji za slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i já bych chtěl poděkovat za velmi kultivovanou rozpravu. Myslím si, že toto téma prostě rozhodly parlamentní volby. Musím říct, že já žádné přesvědčivé informace o tom, že máme plné LDN, nemám. Musím říct, že ne všechno, co píší naše zcela naprosto nezávislá média, pokládám za pravdu. Nicméně považuji toto téma za důležité. Budeme komunikovat s poskytovateli péče. V okamžiku, kdy na tento problém narazíme, tak se ho budeme snažit nějakým způsobem řešit. To prostě z hlediska platné legislativy a práva neumíme.
Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Jestli se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které je přihlášena paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji paní zpravodajce. Jestli nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Dalším bodem je Návrh uvede za navrhovatele pan místopředseda Petr Gazdík.
Dostáváme se k jednomu z mého pohledu z nejzásadnějších návrhů zákonů, které tato Sněmovna bude projednávat. Dále zavádí garanční výbor a dále některé drobnosti v jednacím řádu, které se dříve neosvědčily. Chtěl bych vám poděkovat a věřím, že druhé čtení tohoto návrhu zákona s pochopením přijmete.
Aha, takže došlo ke změně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím zastoupit pana poslance Bendu jako zpravodaj i s ohledem na to, že mohu zkrátit dobu svého vystoupení a nebudu se již tedy přihlašovat do obecné rozpravy tak, jak jsem učinil. Je to myslím poprvé, kdy se dohodlo všech sedm stran na tak rozsáhlé změně zákona, a to nikoliv za cenu toho, že ten zákon by nic neřešil a nic nezměnil, naopak ta změna je revoluční. A já bych si vás dovolil seznámit velmi krátce s usnesením výboru, které tedy mění zákon o jednacím řádu. První věc je, že se zavádí povinnost pečlivěji a podrobněji zpracovávat zápisy ze všech jednání výborů. Jednoduše nebude možné, aby se stávalo to, co dříve byla mnohdy kritizovaná praxe, nikoliv u všech, ale u některých výborů, že nebylo možné dohledat, kdo podal konkrétní pozměňovací návrh, který zásadně upravil fungování zákona, nebo nebylo možné dohledat, kdo o takovém návrhu hlasoval na jednání výboru. Vše bude zaznamenáno a myslím si, že pro transparentnost jednání je to podnět důležitý. Druhá podstatná věc je, že se zkrátí doba, kdy mohou poslanci bez přednostního práva vystupovat ke změnám programu. Bude stanoven limit pět minut, což podle mého názoru dostačuje na podání návrhu. Možná bych požádal Marka Bendu jako autora této myšlenky, aby následně vystoupil v obecné rozpravě a sdělil, jak by tento výbor měl fungovat, abych nezdržoval dlouho svou zpravodajskou zprávou. Ale tento garanční výbor jednoznačně přispěje k tomu, aby se zkvalitnil legislativní proces, aby se výbory opětovně zabývaly všemi pozměňovacími návrhy, které obdrží Poslanecká sněmovna.
Nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Lukáš Pleticha a zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Roman Kubíček.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Moje zpravodajská zpráva bude velmi krátká. Poslanecké sněmovně se podepsalo pod tento zákon.
A nyní bych požádal zástupce výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj o vyjádření.
Nyní tady mám faktickou poznámku pana poslance Kostřici.
Děkuji za slovo.
Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.
Zavedení povinnosti předepisovat pouze v elektronické podobě, to je podle mého názoru bez toho, aniž by to přinášelo něco pozitivního lékařům, případně lékárníkům, si myslím, velmi složité. A to se ukazuje vlastně, že i po sedmi letech, kdy byl zaveden elektronický recept a kdy bylo schváleno elektronické úložiště elektronických receptů, tak ani po sedmi letech není tento systém dobudován, a to stál minimálně 220 milionů korun. Kdyby ten systém byl tak dobrý, proč ho dneska již nevyužívají všichni lékaři? Nebo většina lékařů? Přece pokud se něco navrhuje, co má velké výhody, tak tento systém přece všichni přijmou a začnou ho používat. Dříve se uváděl kompletní lékový záznam pacienta. Přitom ho může mít jedině lékař nebo lékárník, pokud pacient mu tyto údaje sdělí. Snížení spotřeby léků, to je podle mého názoru iluze. A proč by někdo dělal něco, co ho zdržuje v práci? Takže já si myslím, že pokud nedojde k tomu, že tento systém bude lidem, lékařům, lékárníkům usnadňovat práci, tak se prostě v praxi neujme. Zjistíte, že bohužel i v dnešní době je řada praxí, které prostě nemají počítač a nepoužívají počítač. Ale je pravda, že to může být zajímavé pro firmy, které dodávají software a které vlastně přinutí všechny pořídit si nějaký software proto, aby mohli vlastně využívat elektronický recept. A není žádný důvod pro to ty lidi nutit. To je všechno, co jsem k tomu chtěl dodat, a proto já podporuji ten původní návrh, který byl předložen a který se bohužel ve výboru změnil, protože byly předloženy argumenty, že snad za tři roky by ten systém mohl fungovat.
Faktickou poznámku má pan poslanec Nykl, po něm pan poslanec Svoboda.
Pěkný dobrý večer. Když jsme to diskutovali na zdravotnickém výboru, tak padaly takové ty návrhy "dávejme peníze lékařům za to, že to budou používat" a já jsem tam varoval, že přesně stejnou situaci jsme zažili se slavným IZIPem. IZIP, který měl být zázrak evropský a světový, zpočátku vypadal, že funguje, protože lékaři dostávali peníze za to, že do toho zaváděli pacienty a říkali: "Toto je dobré, za to mám peníze.
Faktická poznámka pro pana poslance Svobodu.
Ale přesto se domnívám, že bychom měli přijímat variantu, kdy řekneme: Ano, zůstávají vedle sebe ležet obě možnosti preskripce, elektronické i manuální, a budeme se dále zabývat tím, jak tuto myšlenku elektronické preskripce dostat na stůl znovu.
Kdo daň obci zaplatí, respektive vykompenzuje? Děkuji za odpověď.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji.
Poprosím paní poslankyni o doplňující otázku.
To je také důležité.
Děkuji paní ministryni i paní poslankyni. Další interpelací bude interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci reakce České republiky na Islámský stát.
Konkrétně bych ráda upozornila na problém, který je poměrně obšírně diskutován na stránkách zahraničního tisku. Je jím návrat občanů evropských zemí, kteří bojovali v řadách islamistických bojůvek na území Iráku a Sýrie, zpět do Evropy. Zejména ve Velké Británii a Francii panuje shoda na tom, že tito lidé představují vážné nebezpečí. Přestože si uvědomuji, že situace v České republice je odlišná už s ohledem na početnost zdejší muslimské komunity, jsem toho názoru, že stát by měl přijmout opatření, která hrozbě v podobě vycvičených fanatiků mohou efektivně čelit. Vážený pane ministře, má otázka je jednoduchá. Jsou činěny adekvátní kroky, které mohou eliminovat potenciální nebezpečí? Byla bych velmi nerada, kdybychom museli litovat případné nečinnosti.
Vnímáme tu věc velice, ale velice vážně.